Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane zpravodaji.
Já jsem se s tím osobně zabýval několik měsíců. Došli jsme k tomu, že pokud se nezmění výklad a Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu bude přistupovat tak, jak slíbil, že bude přistupovat, tak vlastně GDPR není zátěží pro běžné podnikatele, ale jenom pro ty, kteří s daty obchodují a data prodávají. Hospodářský výbor k sněmovním tiskům 138 a 139 vydal usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 138 a 139 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Ostatní věci se můžete dočíst na stránkách, kde byl sněmovní tisk nebo usnesení zveřejněno, a není víc, co k tomu dodat. Děkuji za spolupráci nad tímto tématem.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Děkuji, paní poslankyně. Dále se návrhem zabýval volební výbor. Já poprosím zpravodaje výboru pana poslance Patrika Nachera o zprávu o projednání ve výboru.
Děkuji za slovo. Nejdříve přečtu to usnesení, takové to formální. Já jsem dostal úkol to tady načíst. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Zaměřili jsme se samozřejmě především na to, jakým způsobem zjednodušit život veřejné správě, a to nejen obcím a městům, ale také všem příspěvkovým organizacím. Přijali jsme také bod, který přesahuje jenom rámec veřejné správy, a to rozšířený potvrzený princip oportunity. Už ten předkládaný zákon totiž zahrnoval princip oportunity v základní podobě.
Děkuji, pane zpravodaji. Já v tuto chvíli neotevřu obecnou rozpravu, protože bych ji musel okamžitě uzavřít, ale přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na jednu minutu.
Dále bych ráda, opravdu velice, velice ráda zdůraznila, že právě i ty sociální věci jsou přece něco úplně klíčového. Mnozí zde pracujete ve zdravotnictví, mnozí jste lékaři, zdravotní sestry. Myslíte snad, že Kancelář veřejného ochránce práv nehájí naše seniory v našich pobytových zařízeních? To je přesně příklad věci, kde jednotlivec nemá šance se bránit. Je to příklad věci, kde je velice těžké nacházet balanc a zároveň je nadbytečné zatěžovat soudní soustavu všemi těmito případy. Prosím, nezapomínejme na tohle všechno, až budeme za chvíli hlasovat.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, vážený pane předsedající. Měla jsem možnost se s tím potkávat ještě jako senátorka. Skutečně patří velké poděkování. Chtěla bych ale upozornit ještě na dvě věci. Za prvé se přidat k tomu, že bychom se měli ale těm nálezům více věnovat jako Poslanecká sněmovna. My to můžeme udělat rychleji, než třeba to šlo ze Senátu. A za druhé bych byla velmi ráda, kdybychom kromě toho, že se dnes veřejná ochránkyně práv věnuje i záležitostem lidí se zdravotním postižením, kdyby se mohla věnovat šířeji i pacientské problematice obecně. Byla by to další kompetence, je na zvážení, jak to udělat. Jinde ve světě tato instituce je, chrání zájmy dětí, věnuje se zájmu dětí a myslím si, že je to také věc, kterou je potřeba urychleně řešit. Děkuji ještě jednou veřejnému ochránci práv.
Tam bych se chtěl zmínit o jedné věci. Tyto aktivisty ještě navíc chránit úřadem ombudsmana považuji nejenom za nesmyslné, ale navíc i za velmi škodlivé.
První tedy pan poslanec Ferjenčík.
To jsou práva úplně normálních obyčejných lidí a vůbec nechápu, proč vám tohle vadí, zvlášť ODS, která kdysi hájila soukromé vlastnictví.
Nyní pan poslanec Černohorský také s faktickou poznámkou. Přibyla další faktická od kolegy Munzara. Bude v pořadí. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Myslím si, že pokud je činnost veřejné ochránkyně práv kritizována lidmi, kteří mají xenofobní názory, tak je to vlastně velká pochvala.
Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, takže rozpravu končím. Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom kandidáty na volbu členů Rady České televize volili tajně. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Usnesení volební komise pod číslem 79 ze dne 7. června 2018 máme k dispozici.
Tak u Dozorčí rady Vinařského fondu se také uvolnilo jedno místo. Volební komise vyhlásila lhůtu do 7. června a v souladu s usnesením číslo 79 obdržela tři nominace. V tomto případě není zákonem stanoven způsob volby.
Ano, děkuji. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Závěrečné slovo také pan předseda mít nebude. Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom schvalovali kandidáty, nebo vybírali kandidáty, tajnou volbou. Kdo je pro? Návrh na tajnou volbu byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Usnesení volební komise číslo 82 ze dne 12. června máme k dispozici.
Bylo to na schůzích Poslanecké sněmovny v dubnu a květnu, protože 14. května skončilo funkční období tehdejším dvěma členům dozorčí rady, kolegům Pavlu Kováčikovi a Petru Kudelovi.
Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo pan předseda také nevyužije. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tajnou volbu jsme i v tomto případě schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
Děkuji za slovo. Předtím už proběhla jedna volba dvoukolová, protože 26. března skončilo funkční období Milanu Grmelovi a my jsme v předchozích volbách dvakrát nikoho nezvolili. Proto volební komise opět vyhlásila lhůtu do 7. června. V tuto chvíli jsou pro vás připraveny tři nominace: pan Milan Grmela, kterého jsem zmínil před chvílí, navržen hnutím ANO, pan Jan Hrnčíř, navržen SPD, a pan Pavel Šotola, navržen klubem KDU-ČSL. Tedy tři kandidáti na jedno místo. Opět v tomto případě prosíme po rozpravě o hlasování, jestli budeme volit tajným způsobem.
Přihlášen není nikdo, rozpravu končím. Závěrečné slovo nebude využito, budeme nyní hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přerušuji projednání tohoto bodu. Projednávání dalšího bodu na základě dohody neotevřu, ale předám slovo panu předsedovi volební komise, aby nám vysvětlil ten důvod a současně nám řekl potřebné lhůty a všechny záležitosti, které potřebujeme k provedení voleb, které jsme nyní odhlasovali.
A výsledky voleb bych oznámil ve 14.30 hodin při zahájení odpolední části programu.
Děkuji, pane předsedo. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.
Takže mě i zajímalo už jako předsedkyni petičního výboru, v čem asi je ta příčina, že Poslanecká sněmovna nemá zájem o závažná zjištění, která jí veřejná ochránkyně práv předkládá s týmem svých početných zkušených právníků, kteří kontrolují rozhodování v těch oblastech, které jí vymezuje zákon, a na základě vlastně empirického šetření a současně právní analýzy upozorňuje na systémové chyby, mezery, nedostatky, které nám poslancům velmi snadno umožní přijmout takový návrh zákona, novely. Tak pokud byste měli zájem, tak jsme obě dvě k dispozici a vysvětlíme, proč se domníváme, že bychom se měli těmito legislativními podněty zabývat. Samozřejmě ještě na závěr dodávám, že přestože všichni vítáme, když jde o návrhy, které jsou z pera vlády, které prošly řádným připomínkovým řízením, nelze zabránit a v mnoha směrech je to i podle mého přesvědčení vhodné k tomu, aby poslanci, pokud takové návrhy nejsou vyslyšeny, podali sami své poslanecké návrhy. Ale samozřejmě je třeba vždy preferovat tu cestu vládních návrhů.
- tak říkal starý přestupkový zákon. Přijde na služebnu, ten blok vytrhne, zapíše ho do statistických evidencí, které jsou. Jedeme v protisměru, potkáme neosvícené vozidlo. Sednout si, napsat blok na místě a přestupek vyřešit napomenutím. Ten blok si vzít, přijet na služebnu, blok vytrhnout a zapsat do evidenčního systému, protože přece my potřebujeme vědět, kolik občanů se dopouští takto závažného společenského jednání. Znovu opakuji - 12 listů papíru, kde je poučení. A to u každého, komu je třeba jenom poškozen plot nebo pachatel vnikl na jeho pozemek. Policista tak koná v rámci zákona o Policii ČR. O vyšetření věci na místě domluvou policista není povinen sepisovat jakoukoli písemnou dokumentaci. Jako kdyby tam dvě politické strany současné vládní koalice nebyly.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Poté bychom projednávali případně další body dle schváleného pořadu schůze.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Dobře, děkuji.
V tom případě ale není jasné, co v tom seznamu vlastně stálo, jaká tam byla jména, například u kolonky pro Ministerstvo zahraničních věcí.
Děkuji panu kolegovi Kupkovi. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Tak, děkuji.
Já to plně respektuji, ale jsem velmi překvapen postojem kolegů z ČSSD. A od včerejšího dne vidíme, že ke kreativnímu výkladu Ústavy se kromě prezidenta Zemana přidal i předseda sociální demokracie Jan Hamáček, který tvrdí, že byl jenom jeden seznam, a přitom že byl jmenován ministrem zahraničí plně v souladu s Ústavou, což nemůže být pravda. Chápu dnešní veto tak, že sociální demokraté se přidávají k těm, kteří mají kreativní výklad Ústavy a kterým je bližší košile než kabát. Že pro svůj krátkodobý politický zisk zahodí ústavní tradice, Ústavu jako takovou, pravidla souboje, politického souboje. A my jsme navrhli ten bod na dnešek právě proto, ať touto procedurální debatou, která je ovšem klíčová - nebo není klíčové dodržovat Ústavu? V prvé řadě jsme slíbili, že budeme dodržovat Ústavu. Když o tom nebudeme moci mluvit dneska, tak se o tom pokusíme mluvit na každém příštím dnu Poslanecké sněmovny, nejpozději 11. července. Ale před tím problémem prostě neutečete.
Pokud nikdo, budeme o jednotlivých bodech hlasovat. Respektive o jednom jediném bodu.
Já si dovolím navrhnout modifikovanou podobu toho bodu, který budu znovu navrhovat k projednání, protože to pokládám opravdu za zásadní věc. A nejsou to ale členové opozice, kteří by do toho vnášeli nejasno a dvojí možný výklad.
Já počkám, co pan ministr řekne.
Nyní má slovo pan ministr vnitra Jan Hamáček.
Děkuji. Já jsem zaznamenal i z výroků pana poslance, že zde je cesta, řekněme, jednoduché poslanecké novely tohoto zákona, který by to vyřešil. Rozumím tomu, že to není standardní postup, ale myslím si, že je to postup adekvátní. Za mě je to vstřícný krok a myslím si, že jsme asi oba dva ve shodě. Není potřeba policisty zatěžovat. Já si myslím, že je tam spousta rezerv.
Slovo má pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane ministře, že jsme ve shodě, jak jsme o tom hovořili ještě před zahájením této interpelace. Myslím, že jste začal jako ministr tím nejlepším způsobem.
Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Nyní se vrhneme na závěrečnou interpelaci, kterou tady mám. Nicméně tady mám jednu omluvu.

Omlouvá se mezi 15. a 19. hodinou dnes z jednání z důvodu jednání pan poslanec Jaroslav Bžoch.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mělo by se říct, že kromě těch studentů, kteří zde studují v cizím jazyce a za to vzdělávání platí, jsou tady také studenti, kteří studují v českém jazyce a nejsou to občané České republiky, kterým to vzdělávání také platí. Já nevím, kolik jich v tuto dobu je, ale byla doba, kdy jich byla téměř jedna třetina. Potom k tomu odchodu lékařů a středního zdravotního personálu. To je věc, na kterou lékařská komora upozorňuje... A těch důvodů je několik. Některé byly zmíněny, některé nebyly. S tím se něco děje. Jak pan ministr řekl, snažíme se o nějakou nápravu. Kdyby nebyl nedostatek lékařů a zdravotních sester, tak si myslím, že co se týče financování a platů tohoto personálu by se do dneška nic nedělo. My jsme tady 20 let, jako zdravotník to mohu potvrdit, poslouchali, že bychom si zasloužili lepší platy, i ty sestry že by si to zasloužily, ale bohužel na nás nikdy nezbylo. A lékaři to řešili tak, jak řešili, prostě hlasovali nohama a odcházeli do zahraničí. Doufám, že se nám ten trend podaří zastavit. Třetí věc je byrokracie. To bych si mohl vzít celý den, abych je přečetl, než bych to podepsal. Ta akreditační činnost některých těch soukromých subjektů je tak neuvěřitelná, tak kreativní, že si s tím já osobně neumím poradit. Kredibilita tohoto stavu. Já pamatuji ještě doby, kdy sestřičky byly milované bytosti, kterým každý velice rád za všechno poděkoval. Dneska jeden z důvodů, proč nechtějí do toho oboru chodit, je to, jak se k nim chovají nejen pacienti, neříkám paušálně, ale i rodiny. A dnes, kdy už si vynucují rodiny i to, že budou přítomny na operačním sále v době operace... Prosím vás, který kuchař v nějaké restauraci by povolil, aby se strávníci v té restauraci chodili dívat, jak jim připravuje oběd? A vynucují si to a říkají, že na to mají právo. Ale nevím, jestli s tímto se dá něco dělat, protože máme vše zadarmo a lidé k tomu přistupují jako k službě, která je zadarmo, a k těm sestrám někdy přistupují jako ke služkám. A to nevím, jestli má nějaké řešení.
Rozhlédnu se po sále, zdali je nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Takže paní poslankyně Adámková. Na celé odpoledne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ondřej Profant.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny A já předávám slovo panu předsedovi volební komise, panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím, máte slovo.
Radka Maxová, rezignace ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti, následně do stejné komise nominace nové paní poslankyně Moniky Červíčkové. Na stejnou pozici Piráti nominují svého kolegu Tomáše Vymazala. Nyní pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím, že by se do rozpravy hlásil, takže rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno 149 poslanců, pro 124, takže s navrženými rezignacemi jsme vyslovili souhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 149 poslanců, pro 126, takže navržení kolegové a kolegyně byli zvoleni. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
Děkuji za slovo. Rada Českého rozhlasu je devítimístná a 20. června letošního roku skončilo funkční období jednomu členovi rady, panu Petru Šafaříkovi. V souladu se zákonem o Českém rozhlase předseda Sněmovny vyhlásil lhůtu pro oprávněné organizace a sdružení, aby nominovaly své návrhy kandidátů na uvolněné jedno místo. Jsou tedy neziskovými a občanskými sdruženími navržení kandidáti Irena Ondrová, Stanislava Spoustová a Oldřich Šesták v abecedním pořadí. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, vždy v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou, a tedy dvoukolovou. Označit kroužkem byste měli buď žádné, nebo maximálně jedno.